Vy jste předložili nějaký harmonogram, pro nás naprosto nepřijatelný, vysokých strukturálních deficitů na příštích sedm let. I vláda, aniž tušila o koronavirové krizi, ve svém konvergenčním programu má ve studii udržitelnosti kumulaci obrovských deficitů v oblasti penzijního systému. To je jenom otázka času, kdy při tomhle řízení veřejných financí ztratíme důvěru na finančních trzích. Dámy a pánové, tohle opravdu není ani letošní, ani předvolební diskuse, to je diskuse o odpovědnosti, o řízení veřejných rozpočtů na příští dekádu. Ta hlasovací listina bude do určité míry historický fakt. To jsou jednorázová opatření a ta prostě nemusíme počítat ani se jich nemusíme dlouhodobě bát, protože se nám nepromítnou v dlouhodobé závazky. To je ta neodpovědnost! Moc vás prosím, nedělejte to. Zvyšte letošní deficit ještě o dalších 200 miliard na jednorázové fiskální stimuly do ekonomiky a já to podpořím!
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem Ch 5027, pan poslanec Hrnčíř, rozšíření subjektů kompenzačního bonusu na malé a střední podniky.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem O 5043, pan poslanec Ferjenčík, rozšíření okruhu subjektů o zaměstnance s DPP nebo DPČ.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro? Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy. Pan předseda Jurečka měl zájem vystoupit ještě před ukončením hlasování.
Děkuji. Já tomu opravdu nerozumím tedy, kde je ta jedna loď a jeden provaz! My se tady snažíme konstruktivně podporovat věci. Přijde se se stavem nouze. Podpoříme, prodloužíme. Přijde se tady s mnoha jinými věcmi. Tak já nerozumím tomu... Ano, za dva, za tři týdny tady ty návrhy budou.
Takže těch několik etap, které tady teď nechci detailně rozebírat, ale začínaly obchody 200 metrů, následně 1 000 metrů, teprve následně obchodní centra a k tomu napasovávány jednotlivé služby. Můžeme diskutovat, jestli něco by mohlo být o týden dříve, o 14 dní později, ale minimálně v těch prvních etapách jsme hodně kopírovali sousední Rakousko. Ty další etapy, které jsme nastavili, byly, a to říkám zase otevřeně, poměrně obezřetné. Ty výsledky máme, jsou velmi nadějné, jsou dobré a zítra ráno, kdy budou představeny, proběhne opětovné jednání s epidemiology. Bylo by nekorektní, abych tady teď říkal, jaké ty scénáře to jsou, protože si myslím, že to skutečně nejdříve musí projít oponenturou epidemiologů, a není vyloučeno, že tam samozřejmě i v těch scénářích dojde ještě k určitým zpřesněním, možná k určitým odchylkám. V každém případě zítra odpoledne bychom tento jízdní řád měli připravit. Opětovně ale tvrdíme, nebude to pouze a jednoznačně názor podnikatelského sektoru, jakkoli ho musíme respektovat a chápeme to, všechny ty argumenty, které nám kladou jednotlivé svazy, profesní spolky atd., bereme v úvahu. Takže nepůjdeme přes finální názor epidemiologů, ale věříme, že zítra dojde k rozumnému kompromisu a budeme moci představit rychlejší jízdní řád.
Já děkuji panu ministrovi za vystoupení. Takže zítra se tedy dozvíme, jestli to bude stejně, jinak, lépe, což fakticky příliš informací těm lidem, kteří na tom závisí existenčně nebo provozně, moc jistoty nepřináší. Mě vždycky zaráží, když se to popisuje jako taková nějaká lehká věc. Je to příklad o tom, jak Jeníček s Mařenkou chodí do skříně na perníčky. Ve skříni je 28 perníčků. Jeníček s Mařenkou každý den sní čtyři. Za jak dlouho nebude žádný perníček ve skříni? To je jednoduché, to se lehce spočítá, je to za sedm dní. Je to lineární a vytvořit prediktivní model ke konzumaci perníčků v tomto stavu je pohodička. Ale do toho můžou přijít různé další věci. Například v půlce týdne Jeníček zjistí, že se na to asi přijde, a dává si jeden perníček denně, a tím se ten model mění. Nebo mu přijde kamarád, snědí toho víc a dosáhne se jednorázového maxima. Vláda vstoupila skutečně do neznámého prostředí příchodem koronaviru. Cílem bylo flattening the curve, to znamená zploštit křivku toho exponenciálního nárůstu. Vrátím se k té paralele s těmi perníčky, protože ta ukáže, jak vlastně to funguje. Když se rozhodneme tu skříň zamknout, tak perníčky mizet nebudou, možná budeme mít trošku naštvané ty děti, což můžou být občané, což můžou být v našem příkladu provozovatelé služeb nebo obchodů. A celý ten cíl, celé to cvičení tady máme - ochránit zdraví obyvatelstva a neutopit tu ekonomiku. To znamená, vydržet dlouho s perníčky a nemít moc ty děti naštvané a hledání té bilance. A teď ta rozhodnutí se ale nedělají podle toho, jestli ty děti moc pláčou. Ta rozhodnutí se přece musí udělat tak, že vím, jaká opatření přinesla jaký efekt. A teď když se zapínají ta opatření, tak u toho přece musí být jasná rozvaha a okamžitá možnost toto efektivně změřit, protože když teď, a pan premiér Babiš vystoupil poměrně hrdinně - tak to všechno otevřeme, co nejdřív, brzo a v jeden den. Já bych se tedy chtěl zeptat, protože to by podle mě byla ta relevantní informace - a já si na rozdíl od pana ministra nemyslím, že by nebylo fér říct ty scénáře. Jaký je rozdíl mezi těmi možnostmi: pokud toto číslo bude takové, uděláme to podle scénáře A, který jsme vám představili minulý týden. Pokud číslo z toho výsledku protestování bude výrazně lepší, uděláme to takto. Takže já bych se chtěl zeptat, a protože my se bavíme s lidmi, kteří dělají analytiku jak ekonomickou, tak prediktivní modely, jestli vláda pracuje s takovýmhle plánem, kde ví, kolik v danou chvíli tím opatřením zvyšuje to riziko šíření koronaviru. Jestli to skutečně není jen ten jednoduchý počet. Jestli se věci urychlí a situace se nezhorší za předpokladu toho testování, já budu jedině rád, pokud se tak stane. Ale vidím to jako velmi nezodpovědný způsob rozhodování. Jaké riziko tím bylo, co vláda očekávala. Takže nějaký příslib, že se na to bude dohlížet skrze doprovodné usnesení, je podle mě skutečně alibistický. Ale jak říkám, vláda, která tvrdí, jak bojuje proti korupci a jak bojuje proti úniku peněz do daňových rájů, toto reálně nedělá, dělat to nechce a já se obávám, že v tomto volebním období to ani dělat nebude.
To je tak absurdní situace, ke které tady teď dochází! Ono to tedy je absurdní celou dobu vládnutí, kde tady komunistická strana, tedy ta strana, která bojuje za práva těch chudých a levicová, podporuje miliardáře. To už jsme si asi zvykli. Ale tady to dostáváme do dalšího levelu.
Nyní vystoupí ještě s přednostním právem předseda KSČM Vojtěch Filip. Tak prosím.
Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, mně hanba není! Já budu podporovat ty, kteří tady budou bojovat proti těm, kteří tady rozkradli stát za 30 let.
Nyní dvě přednostní práva. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. A Ivan Bartoš.
No to bylo skvělé! To bylo těch tanků a ingotů a nevím čeho všeho. Takže soudruhu Filipe, vy jste v čele strany, která vraždila lidi! Která zavírala lidi! Která zavřela hranice! Která způsobila mohutné emigrace mnoha skvělých Čechů! A vy nám tady budete něco vykládat o tom, že... Že vám není hanba, nejsem překvapený. Ale já mířím na někoho jiného. To jsou vaši kamarádi, soudruh Filip a spol.!
Je překvapující, že tady opravdu komunisté hájí to, že se tady mohlo zabránit posílat peníze firmám v daňových rájích.
Nemám rád paušalizaci. Pan předseda KSČM by si měl uvědomit, že v řadách hnutí ANO je řada lidí, která politiku také dělá už nějakých třeba 30 let, možná déle, nevím, jak je to v celé organizaci. A když se takhle podívá na tu stranu k tomu opozičnímu křídlu, já vidím v těchto návrzích ekonomických a v této kritické situaci, že opozice umí držet spolu. Bylo to součástí kampaně. Když může vláda ještě v takhle výhodné situaci, kdy fakt to šlape, všichni se vším souhlasí, prostě zaříznout ten tipec prostředků, které jsou občanů, prostředků, které vydělávali i lidi, kteří tady před listopadem vůbec nebyli a kterým třeba teď je 30, 40, tak když to můžete udělat, tak to neuděláte. Já bych prostě na toto téma vůbec nenaskakoval, abychom tady nedělali někde revizi do Bílé hory.
Další přihlášku zatím nevidím. Tak prosím pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, opravdu velmi stručně. Vy jste se pustili do takových podpásovek, že jsem to říct musel.
Nyní nevidím už další přihlášku, takže přistoupíme k dalšímu tisku. Hlásí se někdo do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Takže prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Hlasovací procedura bude velmi jednoduchá, protože nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh, takže můžeme rovnou rozhodnout o návrhu zákona jako celku. A poté, pokud bude odsouhlasen, tak budeme hlasovat o doprovodných usneseních. Budeme je hlasovat tak, jak byla načtena, takže začneme paní poslankyní Věrou Kovářovou, která má doprovodné usnesení o pěti bodech a projevila přání, abychom hlasovali jednotlivě o každém bodu. Potom bude doprovodné usnesení pana poslance Vojtěcha Munzara a nakonec bude doprovodné usnesení pana poslance Mikuláše Ferjenčíka.
Tento zákon má umožnit vládě z toho stávajícího rozpočtového mejdanu, kdy se projídaly rezervy a kdy se dělaly schodky v době ekonomického růstu, z tohoto mejdanu si chce vláda uvolnit prostor pro rozpočtové obžerství. Prosím, nedovolme to. Prosím, nehlasujte pro tento zákon.
Nyní pan poslanec Jan Bartošek.
Musím reagovat na ministra kultury pana Zaorálka. Já jsem jasně řekl, že jsem pro, a KDU-ČSL opakovaně deklaruje, abychom letos zvýšili schodek státního rozpočtu a dali ekonomice stimul a pomohli podnikatelskému prostředí. Ale jsme zásadně proti tomu, abychom rozvolňovali zákon o rozpočtové odpovědnosti. To jsou dvě rozdílné věci. Není možné zatížit ekonomiku na dalších sedm, deset let tím, že změníme tento zákon.
Děkuji.
Kolegové, kolegyně, pane předsedající, já bych tady chtěl poukázat a možná trochu podtrhnout takovou faleš, kterou v současné době tady předvádí k tomuto tisku naše opozice. Kolegové, kolegyně, taková černá listina už existuje. Ta vznikla v roce 2016, když minulá vláda pod vedením pana Sobotky, ale za ministrování pana předsedy Babiše jako ministra financí předložila tento zákon o rozpočtové zodpovědnosti.
Pan kolega Skopeček ještě jednou do rozpravy.
Já zareaguji na pana kolegu Volného. To ukazuje i stávající dnešní den. Prostě prostou většinou jste schopni tento zákon změnit, zákon, který neobsahoval ani sankce za neodpovědné hospodaření, které tam byly původně napsány.
Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Z místa se také nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Paní ministryně?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, opustím veškeré politické debaty. Opustím příští rok volby. Podívejme se na jednu věc. Jsou v tom dluhy vašich vlád, předchozích vlád, je to prostě daná výše, o které vlastně nemáme proč diskutovat. Pojďme na absolutní čísla. Díky tomuhle zákonu se rozpočty propadnou o dalších 645 miliard v dalších letech. Tímto zákonem dovolíte dalších 645 miliard. To je dohromady 945 miliard. To je jediné číslo, které vlastně hovoří o všem. O jeden bilion navýšíte deficit! Já si myslím, že jste všichni velmi odpovědní, a při schvalování minulých rozpočtů jste to ukázali. A nemyslím si, že vám někdo tohle číslo řekl. Ale to číslo je pravdivé. Navíc si musíme uvědomit, že máme všichni obrovské štěstí, že máme ve výborné finanční kondici banky. Díky této výborné finanční kondici máme obrovskou naději, že naše hospodářství se velmi rychle rozběhne způsobem, ne jak jsme byli zvyklí předtím, ale o kterém jsme možná ani nesnili. To znamená, že pokud Ministerstvo financí má predikci, že už v příštím roce bude hospodářský růst, tak je to prostě dobrá zpráva. Ale já si myslím, že ta situace bude ještě lepší, protože naše ekonomika potřebuje jednu věc - potřebuje likviditu, potřebuje peníze. A tu likviditu tam nemá dávat stát, ale tu likviditu tam musí dát banky. A pokud máme ty banky v takové kondici, no tak ty banky nám tu likviditu zajistí. A když nám zajistí likviditu, tak nám zajistí hospodářský růst. Proč potřebujeme dalších, dodatečných 645 miliard deficitu, když budeme mít hospodářský růst? Je to jeden bilion korun. Zvažte při svém hlasování tohle číslo, jakou má hodnotu, a jakou hodnotu má naše budoucnost. Naše budoucnost má hodnotu zadlužení jeden bilion korun? To si vůbec nemyslím. Děkuji vám za pozornost a prosím vás, abyste tento návrh zamítli a připravili nový zákon a připravili ho podle pravidel a podle skutečného hospodářského růstu, který bude v příštím roce, nikoliv v době, kdy věštíme z křišťálové koule.
Dámy a pánové, shrnu debatu, která tady probíhala. No, musím souhlasit s tím, že se z toho stala debata skutečně předvolební, místo abychom se drželi podstaty tohoto zákona a podstaty tohoto právního problému, protože o to tady běží, zda můžeme prostě rozvolnit fiskální pravidlo příští rok, nebo nemůžeme.
Takže já myslím, že jsme tady všichni. Tak prosím, pane zpravodaji.
Ano, děkuji.
Já ukončím hlasování. Hlasování číslo 106, přihlášeno 100 poslanců, pro 98, proti žádný. Stanovisko, paní ministryně? Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Návrh byl přijat.
Ano, děkuji.
Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 111, přihlášeno 100 poslanců, pro 90, proti žádný. Ale než budeme hlasovat o usnesení, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Já mám prosbu na pana předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Pan premiér proti tomu bojuje, já jsem tomu upřímně věřil.